Je to město, které považuji v našem kraji za příkladné v tom, jak se naplňuje pojem udržitelný rozvoj. Takže se domnívám, že to je něco, co by mělo tomuto městu pomoci, a chtěl bych říci, že v neposlední řadě je to také o prestiži a motivaci k tomu, aby se toto město dále rozvíjelo. Chtěl bych říct, že náš kraj to neměl jednoduché, nemá jednoduché a ještě nějakou dobu jednoduché mít nemůže.
Dobrý večer, vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.
Kdo je proti? Prosím, máte slovo.
Děkuji, pane předsedo. Taková byla dohoda. Vzhledem k tomu, že já osobně to vnímám jako porušení dohody, která zazněla na zasedání grémia, tak z pozice klubu KDU-ČSL si bereme hodinovou přestávku z toho důvodu, abychom se mohli připravit na jednání tohoto bodu, protože původní dohoda zněla jinak.
Pane předsedo, já vám děkuji. Procedurálně to jako předsedající udělat nemůžu bez návrhu.
To je v pořádku, chápu to. Dále říkáme, že otázka pro referendum by měla být jednoznačná, srozumitelná a musí být formulována tak, aby bylo možné se k ní vyjádřit slovy "ano" nebo "ne". Lze však položit více otázek k různým věcem. Takže vidíme, že tyto názory jsou tady, a pojďme o tom mluvit. Takže jsme opět otevřeni debatě. Dále říkáme, že návrh na vyhlášení referenda jsou oprávněni podat nejenom občané tou iniciativou, těmi podpisy, ale také vláda. Potom prezident republiky vyhlásí referendum do 14 dnů, kdy se rozhodnutí Ústavního soudu stalo vykonatelným, a jinak by referendum nevyhlásil. Je to úspora finančních prostředků. Samozřejmě ideálem SPD, který máme ve volebním programu, je, aby byla hlasování, aby byly volby v České republice elektronické. Ano, tento článek 7, pravda, nám někteří právníci vytýkají, že nemá co dělat v návrhu ústavního zákona, ale mnozí říkají a jiní zase říkají, že to vůbec nevadí, že právně je to v pořádku. V Evropě máme dva typy referend. Rozhodnutí přijatá v referendu chceme, aby byla závazná pro všechny orgány a osoby. Tak to je také jedna z nejspornějších otázek těch, co přišli na ty schůzky ohledně referenda. Lidé se ptají proč. Proč nulové kvorum? To znamená, a argument proti referendu je, že přijde k referendu jeden člověk a může rozhodnout. Jeden občan může zvolit senátora, jeden občan může zvolit poslance a jeden občan může zvolit i prezidenta, když ostatní nepřijdou.
Já úplně rozumím té argumentaci. Myslím si, že je opodstatněná. Myslím si, že se o tom můžeme bavit. A tím kontrolním mechanismem je právě to zastupitelstvo kraje, které nějakým způsobem musí doporučit a připravit ten návrh na doplnění statutárních měst o to konkrétní město. Nebráním se tomu. Já se fakt toho bojím. My jsme to zažívali na akademické půdě, kde jsme měli různé kafemlejnky na hodnocení vědy a výzkumu, různé kafemlejnky na to, zda někdo může být docentem nebo profesorem.
Děkuji. Faktická poznámka pana poslance Luzara. Není. Vy se hlásíte řádně do obecné rozpravy. Prosím, máte slovo.
Možná i víc, jak tady zaznělo, protože je to jedno z mála měst, které má těžký průmysl na Ostravsku a nabírá lidi. Ale těch 35 tisíc je údaj docela důležitý. Chci zdůraznit - statutárním městem územně nečleněným. To je ještě důležitý údaj, protože jsou statutární města územně členěná. Třinec byl územně členěným městem historicky, ale přestal být územně členěným městem. Tak jsem si říkal, co k tomu vede Třinečáky. Čili v rámci hranice, kdy město překročí určitou hranici a sáhne si na více peněz z tohoto RUDu a díky tomu by mohlo jaksi prosperovat víc. Jinými slovy, jak může město získat nové občany, prostě vám zůstane zachován starosta, budete mít vlastní zastupitelstvo, přesto získáte výhody statutárního města, budete mít sílu statutárního města, možnost rozvoje statutárního města, tak jak tady bylo naznačeno v předkladu, že se vlastně jedná o rozvoj této oblasti a rozvoj tohoto města. To je vcelku nereálné. Ale co je zde zajímavé, je, že existuje kategorie obce nad 100 tisíc obyvatel a nečleněná statutární města. Protože ty rozdíly v tabulkách jsou tady v tomto členění z té vyhlášky zřejmé. Nebo je to jenom to, jak tady také od kolegů zaznělo, mít ten primátorský řetěz a říkat si paní primátorko, pane primátore.
Já budu reagovat fakticky. Jsem si jist, že motivací Třince není, že starostka bude mít o tři tisíce větší odměnu měsíčně. Za prvé. Za druhé. Odměny zastupitelů si platí každé město nebo každá obec ze svého rozpočtu, nám po tom nic není, jak v Třinci konstruují rozpočet a na co to používají. To bývalo kdysi. To je rozvoj území a společný projekt. Nevím, jak jste na to přišel. Takže ty důvody jsou jasné. Ale při všem respektu k samosprávě jsou to jejich peníze, ale ten motiv je stoprocentně úplně jiný. Když používáte ten správný eurospeek, tak nakonec jste schopni do toho území dostat víc peněz.
Nyní jsme v této situaci.
Pro naplnění tohoto úkolu se upravují činnosti, které vykonává garanční fond cestovních kanceláří. Činnost garančního fondu zajišťuje Státní fond rozvoje bydlení. Cestovní kanceláře budou platit příspěvek do tohoto fondu, který by měl pokrýt případné zákonné nároky klientů přesahující rámec limitu pojistné smlouvy. Toto řešení shledala Evropská komise slučitelné jak se směrnicí, tak i s pravidly veřejné podpory a souhlasila s ní. Poslanecká sněmovna na své 4. schůzi schválila vládní návrh zákona v prvém čtení a přikázala návrh zákona projednat na jednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Ten projednal vládní návrh zákona dne 31. ledna 2018 a doporučil Poslanecké sněmovně návrh zákona schválit ve znění pozměňovacích návrhů. Druhý pozměňovací návrh se týkal legislativně technických úprav. Vládní návrh zákona je plně kompatibilní s předpisy EU a návrh nemá dopad na státní rozpočet. Dovoluji si tedy ještě jednou požádat o schválení a předložení do třetího čtení tak, aby legislativní proces přijetí zákona mohl být dokončen co nejdříve. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji, paní ministryně. Prosím, máte slovo, pane zpravodaji.
Tato výše příspěvku se jeví jako dostatečná, a to s ohledem na ostatní opatření k zajištění dostatečné výše záruky pro případ úpadku obsažená v zákoně. Navrhovaná výše příspěvku, tedy maximálně na jednu desetinu procenta ze základu, bude dostačující k naplnění účelu, pro který je fond zřizován. Peněžní prostředky budou z fondu vypláceny pouze v případě, že nebude postačovat limit pojistného plnění a bankovní záruka k vyplacení zákonných finančních nároků klientů. Snížení maximální výše příspěvku navíc odpovídá stávající situaci na trhu a bude v konečném důsledku znamenat i nižší náklady pro cestovní kanceláře. Na závěr navrhuji zkrácení lhůty pro projednání ve výboru mezi druhým a třetím čtením, a to z 14 na 7 dnů.
Já vám děkuji, pane zpravodaji.
Vážené dámy a pánové, dovolte mi vyjádřit se k navrhované novele zákona 159 o cestovním ruchu. My samozřejmě vnímáme zavedení dozajišťovacího garančního fondu jako překážku v podnikání cestovních kanceláří vynucenou pojišťovnami, které by bez dozajišťovacího garančního fondu či garance státu hradit případné nadlimitní škody přestaly daný pojistný produkt nabízet, a dostali jsme se bohužel do situace, že cestovní kanceláře by nemohly provozovat svou činnost. Já jsem pouze jednatelem v cestovní agentuře. Takže to bych chtěl jenom upřesnit pro ty, kteří se nevyznají odborně v tom tématu a říkali, že mám jakýsi střet zájmů. Já sám v tom vůbec nepodnikám, ani pojištění pro úpadku čím pádem jako cestovní agentura mít nemusíme. Takže to bych jenom chtěl upřesnit. Je to tedy problém, že se cestovní kanceláře dostaly pod tlak pojišťoven, a to přesto, že stávající znění zákona ukládá jednoznačnou povinnost cestovním kancelářím mít sjednaný pojistný limit v dostatečné výši. Tudíž k tzv. podpojištění by mohlo dojít jen v případě podvodného jednání a porušení zákona, přičemž i to podvodné jednání je už za stávajících podmínek velmi ztíženo, jelikož pojišťovny dostávají dle stávajících pravidel každý měsíc výkaz činnosti cestovních kanceláří a mohou činnost a vývoj tržeb jednoduše sami vyhodnocovat. Na základě stávající situace tedy nezbývá než souhlasit s výsledkem jednání garančního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, který na své schůzi dne 31. ledna tuto novelu zákona projednal a jednomyslně přijal pozměňovací návrh pro druhé čtení, kdy je tedy pravda, bylo plněno to, co jsme si řekli s paní ministryní, že se domluvíme a předložíme tedy po dohodě kompromisní pozměňovací návrh. K tomu došlo, takže v tomto ohledu musím pochopitelně poděkovat paní ministryni za hnutí ANO, že se postavila k tomu problému dle dohody a čelem, a to si myslím, že je dobře, že se tady dokážeme dohodnout i skrz politické spektrum. Má snad někdo odvahu tvrdit, že elity se chovaly moudřeji než občané? Morálněji, slušněji, poctivěji? Naopak, mnozí z nich trumfli i největší gangstery. Loupež státního majetku z časů privatizace už v dějinách zřejmě nikdo nepřekoná. Země přišla nejen o miliardové majetky, ale připravila občany o veškeré iluze o svých elitách. Ze slova politik se stalo sprosté slovo a synonymum pro zloděje a korupčníka. Druhým argumentem je, že demokracie je prý jen pro chytré a slušné. Já myslím, že demokracie je v prvé řadě systém, který nepředpokládá na rozdíl od nějaké monarchie nebo církevní autokracie neomylnost či vyvolení panovníka a na rozdíl od oligarchie ani moudrost elit. A proto přináším pojistky proti selhávání elit právě v možnostech tyto elity odvolávat a rušit elitami přijaté zákony. Myslíte, že přímá demokracie je nějakým vývojovým stadiem, ke kterému dospěla nějaká vrcholně vyspělá společnost? Obecně je tomu naopak. Přímá demokracie obvykle následuje jako reakce na extrémně neslušnou společnost, kdy, pravda, ti slušnější si nakonec vynutí právo spolurozhodovat. To, že Švýcaři jsou obecně vzato zřejmě společensky vyzrálejší, angažovanější a zodpovědnější, jak někdo říká - a říkají to hlavně ti odpůrci přímé demokracie, já si to nemyslím, já si myslím, že jsme stejně vyspělý národ -, může být právě díky silnému demokratickému systému. Je to přece až neuvěřitelně jednoduché. Pokud ale máte možnost do řešení problémů mluvit a reálně je ovlivnit, pak se o ně obvykle začnete i zajímat. Znamená to také, že občané v zemích s prvky přímé demokracie jsou nejen angažovanější, ale daleko vyzrálejší a zodpovědnější. Vědí, že jednotlivé problémy je třeba nazírat z mnoha rovin. Jsou zvyklí, že hlasování v referendu předchází společenská diskuse, že se objevují paralelní řešení a návrhy. Učí se a vědí, že nic není černobílé. Mimochodem, v takových případech je velmi těžké tvrdit, že podlehnou nějakému populismu. Právě zastupitelský systém, který máme u nás v České republice, nutí občany věřit elitám. A elity nutí masy ohlupovat, korumpovat a podvádět, aby získaly hlasy. Nejpochopitelnější jest udeřiti jej prudce a přesně zrovna do špičky nosu. Je to známý citát jednoho amerického filozofa. Další argument. Prý se bude hlasovat o každé blbosti. Já jsem se podíval, jaké jsou celosvětové zkušenosti, a celosvětové zkušenosti říkají pravý opak. Jednak se o každé blbosti nehlasuje. Ve Švýcarsku se konají referenda jednou za čas a hlasuje se v nich současně o více problematikách. Ale to lze považovat za extrém. Švýcarský model je skutečně ten, který má tu přímou demokracii nejdále. Ovšem jednou za rok si je určitě možno představit i v České republice, že se nashromáždí několik důležitých témat. Když to vezmeme konkrétně, bezesporu by se v minulosti konalo například referendum o církevních restitucích nebo o S-kartách. V současnosti by to asi skutečně bylo referendum o naší přítomnosti v Evropské unii nebo o přijímání či odmítání migrantů. K vyhlášení referenda zákony ve světě předpokládají, že minimálně 1 až 2 % voličů mají zájem o daném problému hlasovat. Nehrozí tak, že hlasování si vynutí kdekdo a kdykoliv se mu zamane nebo že by byl nesmyslně zatěžován veřejný rozpočet. Ono je to dokonce naopak. Je to přesný opak současného stavu v České republice, kdy lidé vědí, že nic nezmění, a tak na veřejné problémy rezignují, maximálně na ně nadávají. A my, naše hnutí SPD, prostě chceme zapojit občany více do veřejného dění. Chceme, aby se posílila občanská společnost, aby lidé byli aktivnější. To je to důležité pro nás, tak to chceme dělat. Kde to jsme? Bezesporu se čas od času určitě hloupé, nereálné návrhy objeví. Možnost politiky odvolat nebo v referendu odvolat zákon je v tomto světle naopak velmi vítaná pojistka. Ve Švýcarsku neexistuje trest smrti a nejsou ohrožena lidská práva. Navíc švýcarští občané nemají žádné plány vzdát se svého mimořádně demokratického systému. A mimo jiné nelibost Švýcarů vůči Evropské unii je přitom přímo spojena s její nedemokratickou podstatou. Dokonce to mají třeba i v pobaltských zemích, daleko na východ od nás. V praxi to znamená, že se nejde do volební místnosti za plentu jako dnes, ale místo lístečku do urny se zmáčkne tlačítko na hlasovacím přístroji. Elektronické hlasování je už v případě obecních voleb zavedeno třeba ve Velké Británii, kde hlasování bylo možné i přes internet a telefonicky, elektronicky se hlasuje v Belgii, USA nebo ve Švýcarsku, v různých úrovních, v různých typech hlasování, a postupně se šíří ve všech civilizovaných zemích.
Na řadě je s přednostním právem pan předseda Bělobrádek. Prosím, pane předsedo.
Vážená vládo, vážené kolegyně, kolegové, pan Babiš tady opět předvedl to, co jsem před chvilkou říkal. My se neposloucháme. Já na ně mám také vlastní názor. Já se nezastávám jejich práce. Je úplně jasné, že pan Kurz a další nemluví česky. Já s panem Kurzem, Merkelovou, Junckerem, Orbánem několikrát do roka obědvám. Já s nimi několikrát do roka mluvím i neformálně. Ale problém je v tom, že tady jsou úředníci, kteří jsou skutečně kompetentní, jsou jazykově vybavení, ale státní správa za vás o ně nestojí. Co se týká celostátní konference, tak já nelžu, pane Babiši. To, že jsme si odsouhlasili na jedné celostátní konferenci, že odcházíme do opozice, je pravda, a bylo to proto, že prezident republiky řekl, že vy budete premiérem. Slovo Babiš nikdy nezaznělo. To je zase otázka nikoliv personální, ale otázka principiální. My bychom stejně tak neseděli se Svobodou, a kdyby byli obviněni, tak ani s Kalouskem, ani se Sobotkou, ani s Fialou. To je otázka principiální. A až budete mluvit s těmi zmiňovanými na Evropské radě, tak se jich zeptejte, jestli by u nich bylo možné, aby byl jmenován premiérem člověk, který má takovýto problém. To mi vůbec nepřísluší. Já ctím presumpci neviny. My jsme byli připraveni jednat a měli jsme svoje podmínky. Ta podmínka evidentně nebyla splněna, ale přišli jsme s vámi jednat, zda pro vás tu podmínku, že vy budete premiérem, jestli ji nelze změnit. My jsme se nepotkali, naše vzájemné pozice se nepotkaly, ale není pravda, že jsme nechtěli jednat, a byli jsme připraveni jednat o vstupu do vlády s hnutím ANO. Tak tady nemluvte nepravdy. Proč tady pořád veřejnost matete? Stejně tak je pravda, že se musím jasně ohradit proti tomu - já chápu, že vaše ego je velmi vysoké, že se těšíte na to, až budete mít bustu v Kapitolu, až se vám budou stavět sochy, až budete v čítankách, až se budou další prezidenti chodit klanět k vašemu hrobu. Tomu rozumím, každý máme nějaké ego. A vaše výroky o vědě, že z toho nic nepadá, že je to pro vás neuchopitelné - a to nebudu říkat všechno, co jste řekl, protože se to sem nehodí, protože ta slova nebyla slušná, ale vulgární. Já k vám, pane Babiši, necítím žádnou zášť. Ale myslím si, že je velmi dobré, abychom si ty věci říkali na rovinu. Tak myslím, že je potřeba se podívat na objektivní fakta. Co se odpracovalo v RIS3 strategii, v národních inovačních platformách, že je připraveno nové hodnocení, že je mezinárodní rada. To všechno bylo v době, kdy jsem tam byl já. Takže hovořit o tom, že jsem tam nic neudělal nebo skoro neudělal, beru jako osobní útok. Pokud říkáte, že nevíte, co jsou nepsaná pravidla, já vás rozhodně nechci poučovat. Já mám úctu k lidem, kteří jsou o generaci starší, kteří v životě něco dokázali. Podle vás já jsem v životě nic nedokázal. Dobře, můžu to akceptovat. Já si to úplně nemyslím, ale nemyslí si to ani více lidí, například vedení Škodovky, ale dobře. Tak nepsaná pravidla, pane Babiši, jsou například pravidla slušného chování. Já myslím, že to jsou výroky, které skutečně mezi ta nepsaná pravidla patří, že se nemají říkat. A jsem přesvědčen, že stejně tak nepostupujete na vládě objektivně, jak jste říkal. Třeba u těch církevních restitucí - četl jste vůbec, jaká byla stanoviska právníků jednotlivých resortů? Takže my vám žádný návod na to, jak s námi jednat máte, dávat nebudeme. A to přiznávám, je to tak a myslím to bez jakékoliv ironie. Tak vám chci navrhnout, abyste přestal na mě osobně útočit. Já s tím určitě přežiju, ale mám také rodinu a jim to vadí. A také to není důstojné role předsedy vlády. Jakkoliv nesouhlasím s tím, jakým způsobem tato vláda vládne a jakým způsobem vůbec vznikla. Zeptejte se paní Merkelové, pana Kurze, pana Orbána. Já s nimi mluvím tedy často.
Jestli odvoláte takovéhoto člověka, měl jste na to čtyři roky, abyste poznal, co v tom člověku je. S panem Kučerou jsem řádně věc projednal a naprosto v souladu se zákonem ho z funkce odvolal. Pokud budu poptán nebo v diskusi vyzván k dalšímu komentáři, rád ho podám.
Děkuji panu ministru Hünerovi.
Děkuji, pane předsedající. Dobrý den dámy a pánové. Budu věcná, stručná, tak jak se ostatně snažím celý život. To znamená, nebudu tady probírat, co děláme na ministerstvu.